Nicméně bych ho chtěl poprosit, opravdu poprosit, jestli by nezvážili na ministerstvu to zpoplatnění částí dálnic, které se stávají obchvaty města. Tak jestli jste neuvažovali i o této variantě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tomu nerozumím. Myslím si, že Zásady rozvoje Středočeského kraje nemají souvislost s vydáním stavebního povolení na stavbě D3 jako takové. Proto bych prosil, jestli byste to nevysvětlil, protože to prostě ke stavebnímu řízení nepatří. Středočeský kraj, pokud dobře vím, má schválený územní plán, tudíž není důvod, aby se na té stavbě nepokračovalo.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Někdo si je odhodil a nepodepsal, jsou tady u mě.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nesouvisí moje připomínka nebo prosba na pana ministra s dálnicí v jižních Čechách. Není to věc, kterou by zapřičinil pan ministr Prachař. Byl to jeden z jeho předchůdců, který rozhodl, že část brněnské dálnice, která nikdy nebyla zpoplatněna, protože se přímo dotýká Brna a funguje v zásadě jako obchvat města, byla zpoplatněna, což podle mého názoru, a tak jak tu situaci znám, nevedlo ani tak k tomu, že by se zvýšil výrazným způsobem výběr za dálniční známky, nesnížil se ani počet vozidel, která by mířila směrem do Brna. V tomto smyslu by neměli doplácet na to, že jiní, kteří si nechtějí zakoupit dálniční známku, potom jezdí přímo pod jejich okny. Takže to je moje prosba. Není to teď nic, co by muselo být vyřešeno během tohoto dne.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Společnost Skanska dnes požádala o prodloužení lhůty o dalších 7 dnů. Tolik tedy na doplnění. Myslím, že všichni z historie pamatujeme, jak dopadla role zmocněnců pro výstavby dílčích úseků. My se nepřikláníme k takovémuto řešení. Následky takovéhoto rozhodování bude řešit komise jmenovaná Poslaneckou sněmovnou.
Děkuji panu ministru Prachařovi.
Já bych chtěl velmi poděkovat panu poslanci Tejcovi za shodný názor s mým. Ale určitě souhlasím s tím, že bychom se tím měli zabývat.
Vláda předložila do Poslanecké sněmovny příslušný návrh zákona 31. července letošního roku. Tři měsíce tento návrh zákona čeká na projednání v Poslanecké sněmovně a já bych skutečně rád požádal poslance a poslankyně, aby se tímto návrhem zákona zabývali. Vzhledem k nízké účasti dnes nebudu navrhovat zařazení tohoto návrhu zákona na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny. Chtěl bych vás vyzvat, abyste umožnili zkrácení lhůty pro jeho projednání na půdě Poslanecké sněmovny a aby se Poslanecká sněmovna o tomto návrhu usnesla. Poslanecká sněmovna ho může schválit, Poslanecká sněmovna ho může změnit, Poslanecká sněmovna ten návrh může zamítnout, ale bude to otevřená, poctivá hra s voliči, kde stoupenci i odpůrci tohoto návrhu mohou otevřeně na tomto místě argumentovat pro jeho přijetí, nebo proti jeho přijetí. Já se omlouvám, že mluvím v tuto chvíli. Mě netěší, že mluvím k Poslanecké sněmovně, která ani není schopna, aby se usnesla na schválení ověřovatelů na interpelace.
Děkuji panu premiérovi. Po ní bude následovat 21. schůze Poslanecké sněmovny.
Ale samozřejmě ten člověk nebude mít pravomoci směrem k ministerstvům a ty pravomoci ten člověk potřebuje nejenom k Ministerstvu dopravy, ale třeba i k Ministerstvu financí.
Děkuji panu poslanci Váchovi. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.
V těchto dvou krajích nemůžeme pokračovat s přípravou výstavby dopravní infrastruktury.
Děkuji panu ministru Prachařovi. Pokud se již nikdo nehlásí, tak tedy rozpravu končím a táži se pana poslance Františka Váchy, jaké navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny.
Jestli chcete usnesení, tak...
Předpokládám, že o tom, že jste spokojen, dávat hlasovat nebudu. Nerad bych vám to zkazil, tu spokojenost. Takže pan poslanec nenavrhuje žádné usnesení Poslanecké sněmovny. Tím bychom vyčerpali interpelace, ale máme ještě dvě, které nebyly přerušeny a my bychom je měli přerušit. Prosím je o poradu.
Pokud se nevyjádří v předem stanovené lhůtě, tak mu nabídneme čtyřnásobek. Pokud se nevyjádří ani v té druhé lhůtě, tak třeba dvojnásobek. A v případě, že nebude akceptovat nabídku, tak jsou dvě možnosti. Zákon je platný, zákon je účinný. A psal jsem to i v té interpelaci. Není nijak překvapivé, že nejsem žádným příznivcem vyvlastňování. A těch případů není málo, bohužel, a znají to jak státní úředníci, tak to znají samosprávy, že mnohdy nejde o věcnou debatu. A pak je samozřejmě podle mého názoru přípustné, aby stát přistoupil k vyvlastnění. Jinak to nebude možné.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem rád, že se s panem poslancem Stanjurou shodujeme v tom, že je potřeba něco udělat s tím stávajícím stavem, který je nevyhovující. Byla zastavena proto, že lidé odmítali prodat pozemky, vlastníci odmítali prodat pozemky za stávající výkupní ceny. Já se tady nechci vracet do historie, ale platí, že se tady i v minulosti stala řada chyb. Skutečně se to projevilo negativně v minulých letech. Já předpokládám, že ta směrnice bude také obsahovat takové parametry, které vyloučí veškeré pochybnosti vyvlastňovacích úřadů tak, aby ta žádost vyvlastnitele nebyla zamítnuta. My jsme stanovili zákonný rámec. V rámci této pozice ministr dopravy bude muset postupovat. Já pevně doufám, že ten zákonný rámec bude dostačující pro to, aby došlo ke kvalitativní změně z hlediska výkupu pozemků, a že bude připraven postup, který bude skutečně na tom závěru obsahovat možnost podat kvalifikovaný návrh na vyvlastnění pozemku, pokud se nepodaří s vlastníkem přes veškerou snahu ze strany státu dohodnout. Stát volí tuto metodu. Nevolí metodu, řekněme, zpřísnění restrikce nebo zjemnění podmínek pro samotné vyvlastňovací řízení. Do toho nezasahujeme, ale zvyšujeme komfort pro vlastníky pozemků a to si myslím, že je také věc, která by měla být i v rámci posuzování těch návrhů na vyvlastnění vnímána.
Další se do rozpravy hlásí pan poslanec Stanjura.
Chci potvrdit závěrečná slova pana premiéra. V tom žádný problém není. To byl jediný důvod. O tom vůbec nedebatujeme. To si myslím, že je úplně jednoduché.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Pan premiér chce odpovědět.
Děkuji. Ale nedostali jsme se bohužel příliš dál. Legislativa umožňovala určité výkupní ceny. Nebylo záměrem vlády, abychom se dostali do nějakého jiného opačného extrému.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, přeji vám pěkné dobré ráno. Zahajuji další den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. To ale není ještě všechno. První interpelaci má přednést paní poslankyně Miroslava Němcová ve věci úniku informací z odposlechů a informací z vyšetřovacích spisů do médií, nicméně paní poslankyně není přítomna. Budeme se zabývat třetí interpelací na předsedu vlády Bohuslava Sobotku.
Tak bych se chtěl zeptat, jaký bude přístup Ministerstva dopravy k tomuto podnětu, aby obchvat kolem Českých Budějovic, což bude dálnice, byl provozován jako bezplatný. Teď budu citovat z té své předchozí interpelace: Zásadní změny trasy by vyžadovaly nové územní řízení, které by ani nemuselo být zdárně ukončeno kvůli možným podaným námitkám. To znamená, že vyhledávací studie pro nalezení vhodné trasy, projednání s obcemi, přes jejichž katastr by nový koridor vedl, by v podstatě zabránila stavbě komunikace v nějaké jiné variantě, než která byla vybrána. V odpovědi píšete, že Ministerstvo dopravy intenzivně jedná se zástupci města České Budějovice. Nicméně podle informací pana primátora s ním nikdo zatím nejednal a nemá žádné informace, že by někdo s městem jednal. Ve své interpelaci jsem vás žádal o seznam a harmonogram jednání se zástupci města. Ten jsem nedostal. To se samozřejmě vztahuje už na tu předchozí otázku. Chtěl bych se zeptat, jaké kroky může a dělá Ministerstvo dopravy v tom úseku Středočeského kraje.
Děkuji panu poslanci Váchovi.
Dobré dopoledne, pane premiére, pane předsedající. Úplně mimo, vím, že se to nemá, ale musím. Někdo u nás nechal brýle už od rána. Podívejte se, komu chybí tyhle brýle.
Našly se brýle. Prosím, kdo špatně vidí, ať se o ně přihlásí. Nyní se hlásí o slovo pan ministr dopravy Antonín Prachař.
Musím říct, že ani mě to netěší, že tato komise není schopná v délce jednoho roku přijmout rozhodnutí. Toto řešení, které vyplynulo z těchto jednání, bude předloženo centrální komisi Ministerstva dopravy, která by měla tento návrh potvrdit a jednoznačně schválit. Toto bylo jediným cílem. Zkrátit lhůtu v okamžiku, kdy začneme stavět, uspořit finanční prostředky a zabezpečit maximální komfort občanů na dálnici D3 v okolí Českých Budějovic.
Tak si kupte i tohle, a pak se určitě domluvíme." Tak to berte spíš jako podnět pro další úvahu. To asi musí posoudit legislativci, zda to chce nějakou změnu zákona, nebo je to v exekutivní pravomoci a dá se upravit pouze nějaký dosud zavedený postup při těch výkupech.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi.
A my v zájmu dobrého rozvoje regionu jsme vlastně pro stát a po dohodě se státem a s Ministerstvem financí a dopravy tehdy vykupovali pozemky. A je na státu, aby se téhle záležitosti věnoval a dovyčistil i tuhle záležitost a vykoupil pozemky pod komunikacemi.
Děkuji za slovo. Já ale chci upozornit na jednu věc. Ono je tam velmi problematické ustanovení o tom, že vycházíme z tzv. stanovené ceny. A ty, které byly nastaveny novelou zákona 416, kde se hovoří o uplatnění té směrnice a násobků, které souvisí s těmi stanovenými cenami.
Děkuji panu ministru Prachařovi. Dále se hlásí o slovo pan premiér.
To znamená, stát by se měl věnovat také tomu, aby dočistil otázku vlastnictví pod stávajícími komunikacemi. Vím, že my o tom často mluvíme, a priori to předpokládáme, že to je správné, že urychlit je potřeba. A já si myslím, že existují racionální argumenty, proč bychom měli urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Ne všude, ale určitě budou případy, kdy to stačit bude. Poslední poznámka se týká onoho procesu vyvlastnění na základě stávající legislativy. Myslím si, že to ukáže až eventuální vyvlastňovací praxe. Já bych si samozřejmě přál, aby těch případů vyvlastnění bylo co nejméně, protože ono je to vždycky velké zdržení, vždycky je to velký stres, vždycky je to velký konflikt mezi státem a vlastníkem příslušné nemovitosti.
To znamená, v tuto chvíli mohu říci, že se nám výrazným způsobem daří sjednávat dohody s majiteli pozemků. Výjimka je na základě žádosti investorské organizace opatřena doklady, opatřena podpisem ředitele odboru územního plánu Ministerstva dopravy, a nakonec na základě takovýchto doporučení může a nemusí ministr dopravy udělit výjimku. Takže to není na libovůli samotné jedné osoby, ať už tam sedí kdokoliv. Pokud je majetkoprávní vypořádání, tak tam dává možnost, jak pokračovat dál v procesu přípravy projektové dokumentace. Není to samospasitelné, ale je to jedna z částí, která může pomoci. Předpokládám, že bude v co nejkratším čase zařazena na pořad jednání vlády.
Má pravomocné soudní rozhodnutí, že to vyvlastnění neproběhlo v souladu s českým právním řádem. Je to velmi komplikované, vstupují do toho další státní orgány a opět se prodlužuje termín přípravy staveb. Naprostá většina, zdrcující většina je připravena vzdát se ve prospěch nějaké stavby svého pozemku, pokud dostane férovou nabídku.
Víte, že se nám úplně nedaří čerpat evropské prostředky. V budoucnu už se taková situace nemusí opakovat. To je určitě jeden z důvodů, proč stojí za to, abychom v této době, v této fázi urychlili výstavbu dopravní infrastruktury. Ale souvisí to také s ekonomikou. Souvisí to s tím, jak se změnily výrobní procesy, jak se sklady přesunuly v zásadě na silnice z hlediska podnikání, z hlediska výroby v České republice. A ta intenzita dopravy v celé řadě regionů je nad možnosti stávající dopravní infrastruktury a i tam si myslím, že je důležité, abychom výstavbu zrychlili nejenom z hlediska toho, abychom zabránili nehodám a zabránili problémům z hlediska dopravy, ale také abychom zlepšili životní prostředí a zlepšili životní podmínky pro lidi, kteří dneska žijí podél komunikací první kategorie, které se třeba snažíme nahradit rychlostními komunikacemi nebo dálnicemi.
Nyní pan poslanec Šidlo.
Já mu samozřejmě rozumím, to nebyla řečnická otázka, zda urychlovat výstavbu dopravní infrastruktury. Protože ta bohužel nepronikla do všech legislativních opatření České republiky, která jsou využívána v praxi právě pro určování cen pozemků, zejména pro dopravní infrastrukturu.
Děkuji panu poslanci Šidlovi a ptám, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec nenavrhuje žádné usnesení. Já mu děkuji a končím tuto písemnou interpelaci. Otevírám rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Děkuji. Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.
Minulý týden jsem se trošku rozčílil, dneska už rozčílený nejsem. Pan ministr zemědělství, pane premiére, sem prostě nechodí. Udělejte s ním pořádek. To není normální. Já tomu jinak nerozumím. Já vím, že to říkám těm nepravým, že to říkám těm, kteří jsou přítomni.
Prosím, pane poslanče.
Vážená vládo, dámy a pánové.
No to je absurdní. To je absolutně absurdní, abyste říkali: my šetříme tím, že daňoví poplatníci zaplatí více daní. Zkuste vyargumentovat, proč máte o 36 mld. větší výdaje proti tak špatnému rozpočtovému výhledu, který připravila ještě naše vláda. Stačí si přečíst v pondělí publikované výsledky, které publikuje Ministerstvo financí za prvních deset měsíců. A tomu zase říkáte, že šetříte, a tudíž bude deficit nižší, než naplánoval Rusnokův kabinet.
Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nechci vystupovat nějak kriticky, ale myslím, že opakovaně je důležité tady zmínit jednu věc. Není odpovědnost jen těch, kteří připravovali a hlasovali pro příslušný rozpočet. To se tady neustále tak trochu točíme v kruhu. Odpovědnost je za to, jaký byl skutečný výsledek. A já si myslím, že tohle je neustálý mýtus v Poslanecké sněmovně, že my považujeme za nejdůležitější rozpočet, o kterém se tady jedná na podzim, a o těch státních závěrečných účtech, jak to vlastně dopadlo, ten konkrétní rok, tak se vlastně příliš nebavíme. Já doufám, že bude takový, jak tady pan ministr financí prezentoval.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Já nemohu jinak než podpořit slova svého předřečníka pana poslance Urbana. Důležitý je výsledek. Je možné vám přát, abyste dopadli lépe. Ale proč plánujete něco výrazně horšího, než jak my jsme dopadli ve svém posledním roce, na to se těžko hledá odpověď. Pan ministr Babiš miluje tento výhled. Ta čísla jsou pravdivá. Ministr Babiš má pravdu, že my jsme v roce 2012 prognózovali deficit o 20 mld. vyšší než je on. Ale jaké se do toho promítly vlivy? Promítl se do toho vyšší růst ekonomiky, než jsme si dovolili predikovat. Promítlo se do toho zvýšení daní, které ministr Babiš prosadil. A promítlo se do toho zvýšení výdajů o 36 mld., které jsme predikovali. A takhle je ten výhled pojmenován se vším všudy. Je dobře, že se na něj vláda odvolává.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Karel Fiedler, po něm pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ale to neznamená, že nevidíme ani to, co se tady odehrávalo v minulosti. Já už jsem to tady u mikrofonu také říkal. Já ji vidím trošku dále, tu historii, do těch let mnohem dřívějších, kdy se neměnilo to, co se tady dělo. Že ten trend byl bohužel, a to ať se na mě kolegové zprava nezlobí, byl pořád stejný. A souhlasím s vámi v tom, že ta změna nenastala.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Stanjura.
Ten trend je naprosto jasný. A současně buď byla stagnace, nebo mírná recese. To my taky vládě nevyčítáme. Mluvili jsme o nějakých 70, možná 65 nebo 60 miliardách.